Především vyvádí obrovský státní majetek do rukou organizace, která podle mého názoru nemá jasného a odpovědného vlastníka, a snižuje také jeho ochranu. Případný rozprodej majetku tzv. univerzitních nemocnic se bude řešit pouze na úrovni souhlasu ministerstva. Je otevřena otázka: Jak se bude řešit případné ztrátové hospodaření? Stát neručí, tak kdo bude řešit finanční ztrátu? Je otázka, zda se nedostanou pod tlak finančních požadavků efektivity provozu univerzitních nemocnic právě univerzity. Negativní dopad to může mít na rozsah a kvalitu přípravy lékařů. Především vyvedení majetku státu a jeho nižší ochrana je zásadní důvod, proč poslanci našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, návrh zákona nepodpoří. Chceme zachovat vliv a kontrolu státu v oblasti zdravotní péče hrazené ze zákonného pojištění.
Já vám děkuji, pane poslanče. Jako další je přihlášen do obecné rozpravy pan poslanec Leoš Heger a připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka.
Já doufám, že na sekretariátu KSČM nemám složku mezi podezřelými, protože to už tady v této zemi kdysi bylo a doufám, že se to nevrátí. Ten zákon ministra Ratha byl po svém vzniku nejdříve okleštěn rozhodnutím Ústavního soudu a poté v době Nečasovy vlády zrušen.
A stejně tak délka života se prodloužila o cca tři roky. Já si myslím, že skutečně je možné mít na 90. léta různé názory. Je možné konfrontovat jednotlivé kroky transformace České republiky v těch 90. letech. Nicméně skutečně dávat do jedné věty a do jednoho kontextu nacistickou minulost, komunistickou totalitu, Mnichov a 90. léta je za čárou a není to hodno premiéra České republiky.
Já se omlouvám, ještě pane poslanče, prosím, jak přesně se ten bod má jmenovat. Dalším přihlášeným k programu schůze je paní poslankyně Alena Nohavová.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Je to jednoduchá novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Pro tuto věkovou skupinu jsou dostupné v současné době dvě očkovací látky, z nichž jedna je plně hrazena a druhá je s doplatkem. Novela řeší to, aby obě očkovací látky byly bez doplatku, samozřejmě pro tuto věkovou skupinu. A na novele je shoda napříč politickým spektrem.
Děkuji, paní poslankyně. Posledním přihlášeným zatím je pan poslanec Matěj Fichtner. O tom nebudeme hlasovat. Nejprve přistoupíme k hlasování o návrhu z grémia. Zahajuji hlasování o návrzích z grémia. Děkuji. A teď dále. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Návrh nebyl přijat. Ani tento návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat.
Říká: Život všech lidí na staré Šumavě, Čechů, Němců i Židů, všech bez rozdílu národností, nebyl nikdy snadný, jednoduchý, pohodový a lehký a měl k očekávané romantice a knižní idealizaci opravdu hodně daleko. Je to přirozené a spravedlivé. Lidé, kteří v tom kterém kraji žijí, musí mít přece možnost spolurozhodovat o tom, zda se v kraji v rámci experimentu začnou návštěvníci vyhýbat, zda zchudne a bude se vylidňovat, anebo zůstane přitažlivým a schopným se uživit. To je zásadní citát, který se vztahuje k pozici obcí v novém, vámi prosazovaném sněmovním návrhu zákona o ochraně přírody a krajiny. A tady musím říct, že bohužel jeho kolegové na to neslyší. Ten říká, že mezi roky 1928-1931 v počínající hospodářské krizi, která zastavila hospodářský rozvoj, nastal jeden ze soumraků Šumavy. Od těchto let se osídlení prakticky nerozvíjelo, ba naopak, četné provozy mlýnů, hamrů, pil, skláren a další zanikly. Do toho přišel zábor Sudet v roce 1938 a vznik protektorátu a postupné vylidňování mužské populace pro vojenské výboje Hitlera.
Chápu, že je to náročné po 19. hodině. Poprosím kolegy o klid a v případě, že máte něco k řešení, přesuňte se do předsálí. Děkuji.
Já tedy zvýším hlas na úroveň hlasu učitele mluvícího k zlobivé neposedné třídě. To všechno už tam dávno a dávno se přeměnilo, bylo osídleno, to osídlení začalo zanikat, dneska opět tam osídlení nějaké je. Pak jsou tady dva citáty: "Péče o kulturní dědictví v Evropě znamená kontinuitu činností a významu s nimi spojených." "Krajina, z níž odešel člověk, je zarostlá a zpustlá jako chlap, kterému utekla ženská." To první byl magistr Blažek, to druhé je Roman Kozák. Tak to byl další citát. Je zde zajímavý další citát, který bych chtěl tady připomenout. Je to citát profesora doktora Bělohlávka, kandidáta věd. Ten říká, že Národní park Šumava je veřejným statkem, který je financován daněmi občanů, a občanským právem je navštěvovat tento park.
Já využiji krátké pauzy a znovu poprosím o klid. A ti, na které se obracím, dobře ví, na koho se obracím.
Já nevím.
Omlouvám se, pane poslanče.
Nemohu také souhlasit s tím, co tady bylo řečeno, že teď na poslední chvíli dává vláda voličům nějaký čokoládový bonbonek v tom okamžiku, že přijímá tento zákon. To je potřeba říct. Přijímáme zákon v situaci, ve které prostě není vyhnutí, ale aspoň bychom neměli lidem lhát, o čem je.
Děkuji panu poslanci Pilnému.
Gratuluji novému ministrovi. V posledních dnech, týdnech a měsících jsme se zejména od pana premiéra, ale taky od pana ministra financí dozvídali virtuální realitu. Teď přijmeme zákon a budou levnější mobilní data. Musím říct, že nový pan ministr to řekl hodně opatrně, hodně kulantně. Budu říkat druhá digitalizace. Omlouvám se za jisté zjednodušení, ale líp se to vyslovuje a myslím si, že i pro voliče je to prostě srozumitelnější. Rozumím, že dodavatelům televizorů to docela vyhovuje. Já se domnívám, že vláda vypustila mlhu s cenou datových služeb, aby nebylo vidět na ty dodatečné náklady pro domácnosti. A my jsme tu od toho, abychom tu mlhu rozehnali, abychom to jasně řekli, abychom všechny připravili na to, že budou muset investovat díky rozhodnutí Poslanecké sněmovny, vlády a ČTÚ. Máte notifikováno, pane ministře? Máme stanovisko Evropské komise, že se nejedná o veřejnou podporu? Nemáme. Tak já bych doporučoval, abyste přišel, až ho budete mít. Milé kolegyně, milí kolegové, nestane se vůbec nic. Nestane se vůbec nic, když nepřijmeme zákon o druhé digitalizaci. Pojďme tedy k té mlze, kterou vláda vypouští, aby nebylo vidět na ty dodatečné náklady pro domácnosti, a k tomu, čemu říká, že zlevní mobilní data, a podívejme se na ty nástroje, které volí. A netvrdím, že všechny jsou špatné. Myslím si, že desetidenní lhůta na převoditelnost čísla je správně. Nevidím v tom problém. Například když se změní fakturační adresa? Nebo změním číslo účtu pro inkaso? Nakonec to zaplatí ti nejslabší.
Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Dále pan poslanec Okamura navrhuje bod číslo 62 zařadit zítra po pevně zařazených bodech. Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Kolovratník navrhuje vyřadit bod změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Návrh byl přijat. Zítra jako pátý bod odpoledne. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Navrhuje vyřadit druhé čtení. Bylo by asi logické vyřadit i třetí čtení. O vyřazení těchto obou bodů, druhého i třetího čtení - pokud nebude námitka proti mému postupu - dám hlasovat. Dalším návrhem je návrh paní poslankyně Věry Kovářové, která chce zařadit nový bod s názvem Potíže v čerpání evropských peněz na rozšíření vysokorychlostního internetu.
Čili mají obrovské množství dat, která ukazují, jak důležité je zachování živého lesa. Lesa, který není vykácený, lesa, který není uschlý působením nějakých katastrofických jevů, ale který žije, který je zelený. Tady můžu čtenáře, nebo tedy posluchače dneska, v tuhle chvíli, číst jsme to odmítli, nechtěli, tak posluchače . Pan profesor Kalina ve svém článku píše: V posledních letech bylo o Šumavě napsáno mnohé. V mém příspěvku bych se rád vrátil ke kořenům. Zkusme si položit otázku, co vlastně je národní park, kdy tato myšlenka v rámci euroamerické civilizace vznikla a jaký byl její obsah. Teprve po zodpovězení těchto základních otázek se budeme moci podívat na současné problémy Šumavy z jistého odstupu. Vůbec nejstarším "národním parkem" na světě je Yellowstonský národní park ustanovený 1. března roku 1872 v Montaně. Tedy nikoliv na území staré Evropy, což na první pohled vypadá paradoxně. Národní parky Spojených států měly logicky sloužit především sebeporozumění mladého národa. Lze jej samozřejmě definovat různě. Vyjdu z toho, že národ je především horizontem pro dialog. Národ je organickým celkem. Současná fragmentace společnosti vede k tomu, že už nikdo s nikým nediskutuje. Vazba na národ totiž zahrnuje nejen racionální, ale také emoční a intuitivní spojení s celkem, jenž přesahuje ego jednotlivce. Nic není vzdálenější současnému narcismu, jenž se projevuje jednoznačným upřednostněním individuálních zájmů. Učinili jsme tedy první krok - podívali jsme se na národní park jako na něco bytostně spjatého s historicky uchopitelným pojetím národa. Na první pohled je patrné, že myšlenka národního parku byla od začátku vázána na obrazové vnímání. Samotný vznik Yellowstonského národního parku ovlivnily dobové možnosti vizualizace, zejména obrazy Thomase Morana nazývaného někdy "otec systému národních parků". Vystavení monumentálního plátna v Clinton Hall v New Yorku o rok později přispělo k prohlášení celé oblasti za národní park. Destrukce lesa je jakoby vizuální paralelou Váchalových misantropických komentářů k tehdejší podobě Šumavy a světa. Přiznaná nebo nepřiznaná radost z destrukce lesa je založena na představě, že já jako zaznamenávající subjekt jsem pravý člověk. Nejsem tu jenom jako turista. A pokračuji ve čtení už přímo od Kaliny: Jestliže Váchal odvozoval svou jinakost od toho, že sám sebe definoval jako umělce, současní destruktoři sami sebe definují jako vědce. Pojem "národního" parku v takovémto uvažování samozřejmě ztrácí smysl, protože žádný národ jako referenční rámec již neexistuje.
Česká republika je jednou z prvních členských zemí, která zahájila tzv. prenotifikační řízení. Právě dokončovaná evropská legislativa přímo uvádí, že je možné kompenzovat náklady umožňující přechod k účinnějším technologiím. Tedy žádné prostředky nemohou být vyplaceny, aniž by tato podpora byla předem notifikována Evropskou komisí. Na jednání hospodářského výboru proběhla rovněž diskuse ohledně navrhovaných opatření posilujících ochranu spotřebitele a jejich dopad na trh mobilních služeb. Zde musím konstatovat, že jak úprava maximální doby přenositelnosti čísla nebo informační povinnosti o možnosti odstoupit od smlouvy bez sankce v případě jednostranné změny smlouvy ze strany operátora zvýší konkurenční prostředí. Posledním bodem, který chci zmínit, je nový způsob stanovení výše sankcí, které bude moci udělit Český telekomunikační úřad. V tomto ohledu výše sankce bude odvozena od procenta z čistého obratu pachatele přestupku, což zohlední ekonomickou sílu tak, aby ta sankce mohla být odrazující. Protože jsem byl jednání přítomen, tak jsem si vědom toho, že všichni zástupci všech poslaneckých klubů zde v Poslanecké sněmovně s tímto vyjádřili svoji podporu.
Děkuji panu ministrovi. Prosím nyní zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jiřího Valentu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.
Otvírám tedy obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan předseda Poslaneckého klubu Úsvitu Marek Černoch.
Dámy a pánové, já bych se chtěl zeptat pana ministra, ačkoliv vím, že první bod je vždy nejtěžší. To jsou body, které nezaznívaly. Mluvilo se neustále o levnějších datech, o tom, že tento zákon přináší klady, ale bohužel ta realita je trochu jiná. Ale není to o levnějších datech. A v tom prvním základu, v té první části je zmíněno, že to bude vyžadovat nákup nových přístrojů a že to bude stát tedy velké peníze. Já jsem zvědav a těším se na jeho vystoupení. Dalším bodem, o kterém se nemluví, je že celý tento systém, nebo celý tento zákon je šitý na míru radiotelekomunikacím, které dostanou 400 milionů korun podporu na mediální kampaň. Bude to podpora, bude to nedovolená podpora svým způsobem. A třetí, poslední můj bod je, že pokud by došlo k dražbám, tak by na tom stát mohl vydělat miliardy. Pokud se to dražit nebude, tak stát o ty miliardy přijde.
Tyto klady jsou důsledkem dvou věcí. Vzhledem k tomu, že by se měla zlevnit cena vysílání, může se stát, že v pozemním vysílání začne vysílat více stanic. Jednak mohou vzniknout nové a jednak televizní stanice, které dnes vysílají pouze z družice, budou moci vstoupit do vysílání pozemního. V souvislosti s tímto chci upozornit, že nebudu do projednání tohoto bodu zasahovat, je o mě totiž všeobecně známo, že se angažuji kolem projektu nekomerční neziskové televizní stanice NOE. Přesto tak činím, abych nemohl být nařčen, že jsem na to veřejně, zřetelně a nahlas neupozornil. Stejně jako mnozí z vás se na očekávané těším, také se těším na snížené ceny služeb mobilních operátorů, ze kterých by měli mít profit všichni občané této země, včetně 200 poslanců této Sněmovny.
Děkuji panu poslanci Petru Kudelovi a slova se ujme pan poslanec Leo Luzar, zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Páni ministři, dámy a pánové, dovolte mi, abych se také vyjádřil k navrhovanému zákonu, který dneska projednáváme. Zaznělo zde od mých předřečníků, že se nestaví negativně k projednávání tohoto zákona, dokonce v určitém slova smyslu i vítají tu potřebnost, která je deklarována v úvodu tohoto zákona. Já si zpočátku dovolím reagovat na některé výroky, které tady zazněly. Jednoduché to není z jednoho prostého důvodu - protože nový pan ministr není úplně novým člověkem na ministerstvu, ale již na tom ministerstvu pracoval, a tady zazněly určité náznaky toho, že Ministerstvo průmyslu v této věci neudělalo zrovna správné kroky v minulosti. Možná bude mít ulehčenou pozici, že ví, kde byla v minulosti chyba, akorát tím, že nebyl ministr, ji nemohl napravit. Horší situace by nastala, kdyby se na těch špatných krocích jako úředník ministerstva podílel a teď jako ministr by ji měl přiznat, což by se dostal do schizofrenní role. Nechám to bez odpovědi a ani nečekám odpověď, je to spíše takováto úvaha k panu ministrovi, jak se na to bude dívat. Je to problém, který je vyvolán tlakem na frekvence. Ale to není hlavní téma, ke kterému jsem chtěl dneska hovořit. Co je ale pro mě důležitější a proč jsem vystoupil v této rozpravě, je přístup mobilních operátorů k nám zákazníkům. Tito rybáři jim pouze přikrmují, ale neházejí háčky, aby je lovili. Tak to je aspoň v preambuli nebo v úvodu tohoto zákona uvedeno a tak je to prezentováno patřičnými úředníky, ministry, premiérem v médiích. Konkurence, která mezi třemi operátory momentálně vládne, je nulová. Nevím, jestli víte, ale třeba běžná výpovědní lhůta datových služeb je minimálně 42 dnů, to znamená dvě účetní období. Operátor přijme vaši výpověď z datových služeb, ale žádá výpovědní lhůtu, kterou vy nemůžete zkrátit, odmítnout - 42 dnů. Rozjela se prostě mašinérie nátlaku na spotřebitele, aby zůstal u stávajícího operátora. Toto je dle mého názoru nekalosoutěžní jednání, ale ze zákona nepostižitelné.
Zahajuji hlasování o předneseném usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Konstatuji, že usnesení bylo přijato a zákon bude vyhlášen. Informace k pozměňovacím návrhům Senátu vám byly rozdány do vaší pošty. Já se ptám, kdo souhlasí s tím, aby jmenovaní senátoři a senátorky vystoupili. Kdo je proti? Otevírám další bod, kterým je
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, velmi krátce.
Já vám děkuji, pane ministře, za věcné vyjádření. Chce se k předloženému pozměňovacímu návrhu Senátu vyjádřit zpravodaj garančního výboru pan poslanec Koníček? Pan zpravodaj má zájem.
Děkuji. Vypouští část třetí, která umožňovala přeměnu české politické strany na evropskou politickou stranu.
Otevírám rozpravu. Zde měli vystoupit případně zástupci Senátu, kteří zde nejsou. Ptám se, zda má někdo zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, takže rozpravu končím. Ptám se pana ministra - nemá zájem. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Ještě chviličku počkáme, nabíhají nám další kolegové. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat.
Měl jsem k tomu i několik interpelací. Zopakujme si, že všichni velmi dobře víme, že novela předložená v červenci 2017 spadne tzv. pod stůl. Tato Poslanecká sněmovna ji neprojedná.